Pokud ovšem budou nuceni vynakládat svůj čas a energii na administrativu spojenou s daněmi, tak se dá s úspěchem předpokládat, že se budou více soustředit na své náklady a mnozí z nich třeba ve finále mohou zaplatit menší daně než při uplatnění výdajových paušálů. A paušály jsou také jednodušeji kontrolovatelné ze strany finančních úřadů, protože ty pak mohou kontrolovat pouze příjmy a nemusí docházet ke sporům nad každou uplatněnou položkou v nákladech. Skutečnou, tou nejdůležitější výhodou výdajových paušálů, je úspora času. Čas je pro osoby samostatně výdělečně činné klíčovým a nejdůležitějším výrobním prostředkem. A tento čas nijak nepromítnou do svých nákladů. A nyní jim stát řekl, že část tohoto nejdůležitějšího výrobního prostředku, svého času, musí vynaložit pro stát na vedení administrativy spojené s placením daní. Z mého pohledu naprosto zbytečně. A toto chceme změnit. Jen pro vaši informaci, podle zprávy Světové banky o daních daňová administrativa v České republice trvá v průměru 248 hodin. Tímto návrhem tyto hodiny můžeme alespoň pro osoby samostatně výdělečně činné snížit. Jsou samostatní, jsou výděleční, jsou činní, to znamená aktivní. Tito lidé si sami hledají práci, nabízejí nám své služby, přispívají do našeho sociálního systému, platí daně a přispívají k ekonomickému rozvoji České republiky. Takových lidí, kteří vydělávají sami na sebe, bychom si měli naopak vážit a podporovat maximálně jejich úsilí. Tento návrh vychází z postojů, dlouhodobých postojů, a má podporu Hospodářské komory a dalších profesních svazů podnikatelů. Chtěl bych vás požádat všechny napříč politickým spektrem a také vládu, abychom společně tímto vyšli vstříc drobným podnikatelům, nechali je v klidu nadechnout, v klidu pracovat v příznivém podnikatelském prostředí. Děkuji za pozornost.
Já bych nejprve vyřídil žádost odboru legislativního na legislativně technickou úpravu. Je to změna formulace účinnosti, kde v současnosti tam je napsáno "patnáctým dnem od jeho vyhlášení". A ta oprava by měla být na "patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení". V tom případě to zopakuji. Je tady žádost o legislativně technickou opravu. Jinak bych tedy jenom zrekapituloval, co se tady dělo kolem tohoto tisku.
Já vám děkuji. Ptám se, zda má někdo další zájem o vystoupení.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych prezentoval stanovisko klubu Pirátů. My ten návrh podporujeme, souhlasíme s tím, že vede ke snížení byrokracie. Jsou i profese, které například mají příjmy ze zahraničí, například skrz prodej internetové reklamy, drobní živnostníci na internetu, kteří nemusí odvádět DPH. Takže jsou i profese, na které se nevztahuje přímo ten limit jeden milion. To znamená, navýšení toho limitu pro ně má velký význam i skrz tuto agendu.
Prosím pana poslance Kotena s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Skopeček.
Myslím si, že na tomto plénu by mělo možná i zaznít, kolik nových úředníků se muselo k tomuto systému přijmout.
Prosím pana poslance Skopečka s faktickou poznámkou.
Já myslím, že volby máme každý rok. Je to nešvar českého politického systému, že volíme každý rok do nejrůznějších orgánů. To je první poznámka. To není naše ambice projednávat tento zákon. Ale říkáte to jako vládní poslanec.
Prosím pana poslance Hrnčíře. Dvě minuty, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb do státního rozpočtu nepřinese prakticky nic. Zvýší to akorát buzeraci řemeslníků, živnostníků. Podobně to může dopadnout i s řemeslníky. Děkuji za pozornost.
Prosím pana poslance Onderku.
Ale tento návrh, o kterém se bavíme, byl připravován ještě před koalicí.
Já také děkuji. A tím jsme vyčerpali faktické poznámky, takže se vrátíme k přihláškám do rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. Zavedení inkviziční praktiky pod jménem EET je symbolem nedůvěry státu k živnostníkům. Jak řekl pan kolega Skopeček, je to šmírování. Aby se EET zavedlo, tak se nejdříve živnostníkům a podnikatelům nasadila psí hlava třídního nepřítele. Došlo k umělému rozdělení veřejnosti na zaměstnance a podnikatele. Ukázalo se, že se dá společnost rozdělit lehce, ale těžko se spojuje. A to je ta největší jizva na tváři společnosti, kterou vám vyčítám. A dnes jste, strany vládní koalice, dopoledne ukázaly, že si nevážíte ani tohoto času těchto podnikatelů. Ale funkční stát, ve kterém se lidé mají cítit dobře, nemá preventivně přistupovat k lidem, že jsou lumpové. A co to je vlastně EET? Je rozdíl mezi velikou firmou generující zisky a malým živnostníkem, který se jen snaží vydělat na prosté živobytí, aby nemusel být právě závislý na státu, na našem sociálním systému, na pracovním úřadu. Snad si všichni umíme spočítat, kolik si musí takový malý živnostník vydělat, aby pokryl náklady se zavedením EET. Teď se bohužel vymýšlí, nikoliv v tomto zákoně, ale vymýšlí se, jak podpořit rozvoj podnikání na venkově různými dotacemi, subvencemi a podobně.
Během té doby načetl tu první verzi návrhu STAN, takže jsem rád, že teď jsme se konečně dostali k tomu, že máme vládní návrh zákona, který poskytne, když to řeknu ošklivě, konečné řešení šmejdských směnáren v centru Prahy. Také jsem to navrhoval na Zastupitelstvu hlavního města Prahy, které má legislativní iniciativu, ale bohužel ty zákony, které předkládají kraje, tedy nemají úplně velkou vážnost. A tak to bohužel ve společnosti bude. A pak samozřejmě mi tedy naúčtovali těch 16 korun. Když tam přijde turista, dá tam 10 eur, dostane za to 160 korun. Takže je super, že to konečně řešíme.
Já také děkuji. Váš návrh jsem zaznamenal. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v obecné rozpravě.
Potvrzuji to, co tady zaznělo. Ale je tam ještě jeden takový malý háček, taková finta - servisní poplatek. Takže to je právě ta velká rozdílovka. Je to nemravné, je to pobuřující a myslím si, že už dávno jsme s tím měli něco udělat. Čili přimlouvám se za to, abychom byli co nejrychlejší.
Já také děkuji a nyní se mi s přednostním právem přihlásil pan poslanec Farský.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, slavíme dnes výročí. Řešil to stejným způsobem.
Společnost, v níž naprostá většina občanů je se svou obživou závislá na jednom či několika málo zaměstnavatelích, není svobodnou společností. Proto je právo podnikat jedním ze základních práv vytvářejících podmínky pro společnost svobodných občanů. Respekt ke svobodě jakéhokoliv typu, nejen podnikání, musí být vždy na prvním místě. Prvotním smyslem práce a podnikání je totiž vytváření materiálních hodnot a poskytování služeb ostatním členům společnosti. Skutečnost... Skutečnost, že práci a podnikání lze zdanit, má pro úspěšné fungování společnosti druhotný význam. Ustrnout na pouhém konstatování - Pan premiér se zřejmě domnívá, že rozhodnutí Ústavního soudu ve věci elektronické evidence tržeb není k věci. Já se tedy domnívám, že je k věci, a dovoluji si pokračovat ve svém přednesu. Já s dovolením přeruším svoji řeč.
Prostě ta arogance překročila nějakou snesitelnou mez.
Já tímto ukončuji dnešní jednací den.
Děkuji. A prosím pana poslance Feriho. Připraví se pan poslanec Holík. Dvě minuty, pane poslanče.
Ale k tomu, co už zde bylo mírně naznačeno. Díky za pozornost.
Já také děkuji. A prosím pana poslance Holíka. Prosím, pane poslanče.
Vážené kolegyně a kolegové, pokud se podívám na tabuli, tak je tady... nebo řešíme zákon o směnárenství. To by bylo asi něco podobného, jako když já přijdu do obchodu a prodavačky si budou vyprávět o dětech nebo o svých milostných záležitostech.
Já děkuji. A tím jsme vyčerpali faktické poznámky.
Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jsem původně chtěl mluvit trošičku o něčem jiném. Tak já bych tady zopakoval slova, která řekl Jakub Michálek. My už jsme skoro před rokem byli v České národní bance. My jsme se o tom bavili a my jsme také mohli sem vzít a udělat z toho poslanecký návrh z návrhů, který připravila Česká národní banka. Proto jsme na to čekali. Takže my jsme to připomínali, Jakub Michálek dělal totéž. Takže - omezení práva na odstoupení. V návrhu Ministerstva financí ano. Informace o právu odstoupit. V poslaneckém návrhu to není, v návrhu ministerstva ano. Odstoupení u směn provedených pomocí směnárenského automatu. Tam se to vůbec neřeší, tady se to řeší. Překážka odstoupení na straně směnárníka se v tom poslaneckém návrhu vůbec neřešila. Směnárník nemůže vrátit původní měnu. To jsou ty směny, když jde o exotické měny. Také se neřešilo. Návrh Ministerstva financí řeší. Jinými slovy, řeší se to, co my jsme tady říkali, to jest komplexně, a celá řada dalších změn. Já vás nebudu zdržovat, kolegyně, kolegové. Ano. Já jsem rád, že to je tady. To je prostě čistokrevný podvod, protože těch fint je celá řada. To není pouze o tom, že tam je nevýhodný kurz, ale je to kombinace různých fint, na které prostě normální smrtelník nemá šanci přijít. Jsem rád, že ten návrh právě řeší i ty věci týkající se informování, i informování dopředu, dvojjazyčně minimálně, aby turisté věděli, jaká mají práva. Takže já ještě jednou děkuji. Omlouvám se za tu úvodní vsuvku s tou tabulkou, ale reagoval jsem a nechtěl jsem zneužívat faktických poznámek.
V tuto chvíli neeviduji žádné další přihlášky do rozpravy, takže rozpravu končím. Takže prosím.
Já jsem chtěl jenom jako zpravodaj podpořit ten návrh na zkrácení lhůty. Vidíme, že v celé sněmovně je na tom konsenzus. Určitě jsou nějaké drobnosti, co se týče třeba nějakých drobných byrokratických povinností, o kterých se budeme bavit na výborech. Ale myslím si, že není problém to stihnout. Ten návrh je tedy komplexně zpracován z vlády. Myslím, že i některá ta dodělaná opatření mají hlavu a patu.
Já děkuji. Návrhy na vrácení nebo zamítnutí nepadly. Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 60 bylo přihlášeno 166 poslanců, pro 136, proti nikdo. Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Není tomu tak. Tedy vás všechny odhlásím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tím jsme tento tisk v tomto čtení vyčerpali.
Podobně tak jak je uplatňován platný plemenářský zákon v oblasti označování a evidence zvířat, tak je zaručena důvěryhodnost i pro administraci podpor evropských finančních prostředků. Zároveň tento systém umožňuje díky pravidelnému zaznamenávání pohybu zvířat v ústřední evidenci získávat aktuální přehled pro zamezení přenosu chorob, zejména pak chorob přenosných ze zvířat na člověka, a chrání tak potravinovou bezpečnost nejen v České republice.
Pane poslanče, prosím.
Já nevím, ten materiál má 134 stran. Tak aniž bych je napadal, tak bych chtěl upřít vaši pozornost například na třetí bod tohoto návrhu zákona. Já bych byl rád, aby to slyšeli všichni kolegové, považuji to za hezký paragraf. A pak mě zaujalo, to už není tak odborné, ale opravdu mně to přijde jako švejkovina... "Změnu šlechtitelského programu lze provést pouze na základě změny rozhodnutí o schválení šlechtitelského programu." To je přece hezká úřední věta, to by člověka nenapadlo. Že když chci provést změnu podle rozhodnutí, že musím změnit to samotné rozhodnutí. Pokud Ministerstvo zemědělství nerozhodne o žádosti ve změně šlechtitelského programu do 30 dnů, má se tato žádost za schválenou a uznané chovatelské sdružení informuje chovatele zapojené do svých šlechtitelských programů o schválené změně. To mně přijde jako absurdní harmonizace. Opravdu absurdní. Když se podíváte, ty podtržené věty jsou implementací a to je přesně ten důkaz toho, kdy je to naprosto zbytečné. Naprosto zbytečné. K čemu to potřebujeme? Nijak to nenapadám, nejsem v tom odborník. Ale když to čtu a pokouším se to přeložit do češtiny, tak jsem vám chtěl fakt říct, ať se občas podíváte do těch materiálů, které schvalujeme.
Jen krátkou repliku na předřečníka. Protože možná nevíte, no to určitě víte, oslů je mnoho, například. O žádného jiného osla ze široké palety oslů nejde. To je první věc. A druhá věc. Plemenařina je možná trošku složitá a nesrozumitelná jazykem.
Nyní bych přečetl omluvu. Táži se, zdali pan ministr nebo pan poslanec Pražák mají zájem o závěrečná slova. Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nevidím žádný návrh, takže přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování teď. Návrh byl přijat.
Zrušit je ta druhá možnost, ke které se hlásíme. Shodou okolností my jsme včera předložili do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který tento projekt zcela ruší. Ty peníze nemají mašličky a s tou přesností, s kterou nám to Ministerstvo financí propagandisticky předkládá, to prostě definovat nelze. A co z toho přináší elektronická evidence tržeb, je seriózně nevyčíslitelné, jakkoli se mnou paní ministryně jistě nebude souhlasit a bude říkat úplně přesná čísla, kolik nám to přineslo. Zatímco ty počty restaurací a obchůdků, které musely kvůli elektronické evidenci tržeb zavřít, tak ty doložitelné a věrohodné jsou. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji.
Dobré odpoledne. Já si myslím, že ten zákon je přesně ve stylu, nebo byl předložen, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Já si také myslím, že EET jakkoli podnikatelské prostředí nenarovnává, ale křiví ho. Je potřeba si uvědomit, že pro malého podnikatele, pro malého živnostníka je pořídit si pokladničku daleko větší náklad než pro velkého podnikatele. Je to šmírování podnikatelů. Myslím si, že je to presumpce viny, kdy každý podnikatel musí dokazovat státu, že není zloděj.